Částka potřebná na následné vyčištění areálu od nevybuchlé munice byla odhadována až na 1 miliardu korun. Vláda rozhodla o plošném odškodnění obyvatel Vrbětic jednorázovou částkou 3 000 korun. Dále si obyvatelé mohli standardním způsobem podat žádost o odškodnění škod na majetku či ušlý zisk. Kompenzace měla být ve prospěch Imex Group na 15 milionů korun. Soud to zamítl a v prosinci 2018 se Imex obrátil na Nejvyšší soud, který v červenci 2020 vrátil kauzu pražskému soudu. Dokonce i v této Poslanecké sněmovně vystupovali starostové, zástupci těch inkriminovaných obcí - můžete si to najít ve stenozáznamech. Když jsem přemýšlela o tom, kam jsme se jako Česká republika za několik málo let posunuli, tak jsem si uvědomila jednu věc. Co ale asi chybí nejenom vám, mně, panu premiérovi, občanům České republiky, je vyjádření vrchního velitele ozbrojených sil, pana prezidenta. Teď nehraje roli to, jestli ti dva pánové, byť si to můžeme myslet a označovat je tak, byli teroristé, nebo záškodníci. Ale tito dva pánové byli prosím pěkně aktivními agenty ruské vojenské rozvědky, která je součástí ruských ozbrojených sil a přímo podléhá prezidentu Putinovi.
Nemůžeme se stát jako Česká republika vstupní branou pro ruské agenty do zemí Evropy. V této chvíli máme příležitost nastavit vztahy s Ruskou federací, a to i vztahy na diplomatické úrovni, tak jak mají být, to znamená na stejné úrovni, to znamená recipročně, to znamená se stejným počtem diplomatického zastoupení v Moskvě i v Praze. Naši spojenci si určitě zaslouží velké poděkování. Ne že neosloví nás, politiky, politickou reprezentaci, ale že hlava státu v této chvíli nesměřuje žádné poselství k občanům, kteří prezidenta do jeho úřadu zvolili. To je věc, která je nepochopitelná, nevídaná a stejně bezprecedentní jako samotný útok ve Vrběticích. Proto my v našem usnesení vyzýváme vládu, aby koordinovala akci států Evropské unie a Severoatlantické aliance tak, aby reakce nebyla pouze česká, ale byla skutečně mezinárodní, aby se tím jasně podtrhlo a prokázalo, kam Česká republika patří, že je členskou zemí Severoatlantické aliance, že je členskou zemí Evropské unie. Za další je potřeba si uvědomit i lokální rozměr celé kauzy. Argument byl do této doby jednoduchý, byl to argument právní povahy, že do této chvíle není znám viník té tragédie. Požaduje po vládě České republiky písemné vysvětlení, jak je možné, že ve skladech v těsné blízkosti několika obcí byla skladována nebezpečná munice, která ohrozila životy občanů přilehlých obcí." Já vám dopředu děkuji za podporu tohoto usnesení při našem hlasování a zároveň bych nás všechny požádal, abychom se nebáli, abychom ukázali, že jsme i jako Poslanecká sněmovna sebevědomým tělesem a že jsme schopni ve chvíli, kdy se prokáže bezprecedentní útok na Českou republiku, jasně vyslovit a deklarovat naši politickou vůli, náš politický názor, a že nejsme žádným bojácným státem uprostřed Evropy, ale plnohodnotnou členskou zemí Severoatlantické aliance a Evropské unie s vlastní silnou zahraniční i obrannou politikou.
No a ve finále si mandátní a imunitní výbor - jak jinak - rozhodl o nás bez nás. Nezaslali nám řádně a včas oznámení o tom, že se bude konat nějaké jednání, neumožnili mojí advokátce, aby se tohoto jednání zúčastnila, a prostě si rozhodli o nás bez nás. O druhém skutku, pro který bylo proti mému klientovi zahájeno disciplinární řízení, dosud rozhodnuto nebylo. Jsem přesvědčena, že Poslanecká sněmovna v podstatě ani nemá o čem jednat, neboť zde jako zásadní podmínka přezkumu chybí jakékoliv rozhodnutí předpokládané zákonem. Proto vymezím pouze dva zásadní argumenty pro svůj návrh níže. K nulitě rozhodnutí: Nulita obecně nastává v důsledku určitých vad, které způsobují, že o právním aktu a priori nelze vůbec hovořit. Nulitu nelze zhojit jakýmikoli prostředky, nelze se na nulitní rozhodnutí dívat z pohledu, zda je, či není správné, nelze je přezkoumávat, protože to, co se tváří jako rozhodnutí, rozhodnutím není. Nulita v této věci nastala v důsledku nedostatku zákonného podkladu k uplatnění pravomoci. Prostě MIV zde rozhodoval o věci, která do jeho gesce nespadá. Nulitním aktem by bylo například rozhodnutí, kterým by úředník stavebního úřadu rozhodl o rozvodu manželství. Byť by jinak vše proběhlo podle procesních norem, o rozvodu manželství mohou rozhodovat toliko soudy. Náš virtuální úředník prostě nikoho platně rozvést nemůže a stejně tak MIV nemůže jednat o skutku, o kterém kvazi rozhodl. Opačně to pak platí pro orgány veřejné moci včetně MIV.
Vyzýváme vládu, aby požadovala po Ruské federaci vyvození odpovědnosti za útok na sklad ve Vrběticích a zároveň po ruské straně vyžadovala finanční náhradu a odškodnění za oběti, materiální škody a likvidační práce po útoku. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby na jednání Severoatlantické rady bez zbytečného odkladu požádala spojenecké země NATO o společné veřejné vyjádření podpory České republice a vyzvala je ke koordinovaným krokům v reakci na odhalení, že za výbuchy ve Vrběticích je odpovědná Ruská federace. Česká republika by měla spojence vyzvat zejména ke koordinovanému vypovídání ruských diplomatů a zpravodajců, podobně jako tomu bylo v roce 2018 po pokusu o vraždu Sergeje Skripala. Kolegyně a kolegové, chci vás poprosit o podporu návrhu tohoto usnesení. Věřím, že bezpečnost naší země leží na srdci nám všem.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já trošku navážu na kolegu Bartoška a taky budu chvilku děkovat. Ta věc je tak závažná, že si opravdu zaslouží přístup s chladnou hlavou a alespoň pokus o nějakou národní jednotu. Když jsem to poprvé viděl, tak se přiznám, že jsem na to koukal jako blázen. A přišly samozřejmě ty obavy, jak dál a co dělat. A to se nám podařilo taky, jakkoliv jsme to měli opravdu asi o hodiny. Ale myslím si, že to je také důležité říct. Já jsem rád, že tady zaznívají doporučení, ale věřte, my jsme vždycky velmi zvažovali, co máme udělat a kdy to máme udělat. My jsme to udělali vlastně dva dny poté, co jsme tu situaci vyřešili. Vyhodit 18 zpravodajských důstojníků to není otázka na odpoledne.
Ad 1 - absence vymezení skutku. Ač se může jevit právo výše uvedené omezeným pouze na trestní proces, jsem přesvědčena, že garantuje ochranu ve všech demokratických právních rozhodovacích procesech. Co je v poslední dvou podnětech, to ani netuším. Tato vada prakticky vylučuje v disciplinárním řízení zahájeném usnesením MIV č. 162 z 36. schůze ze dne 26. ledna 2021 jakoukoliv argumentační obranu mého klienta a fakticky mu znemožnila se hájit bez toho, abychom na straně druhé sami domýšleli elementární předpoklady jeho disciplinární odpovědnosti, a tedy aby můj klient fakticky soudil sám sebe. Nedotýkám (?), že disciplinární řízení svým charakterem prolamuje určitá práva mého klienta - veřejnost projednání, právo na soudní přezkum rozhodnutí. To ale není tento případ, protože tady nejde o rozhodnutí. Kupříkladu bývalé ministryně spravedlnosti si to nemyslí. Jelikož disciplinární řízení proti mému klientovi nebylo mimo jiná, ještě daleko závažnější pochybení v důsledku nevymezení jeho předmětu do současnosti ani řádně zahájeno, je naprosto vyloučeno, aby mohlo proběhnout a být ukončeno. Ad 2 - právo na obhajobu. Jak jinak si vyložit skutečnost, že jsem byla já i můj klient vyrozuměna opakovaně o jednání pouhý den předem, ač minimálně jednání, které nezákonně proběhlo dne 16. 2. 2021, bylo nařízeno již pět dní předem? Kolik času by kdokoliv z vás potřeboval, aby tohle podání argumentačně připravil a sepsal za souběžného řádného plnění si ostatních pracovních povinností? Ad 3 - podjatost mandátového a imunitního výboru. Jen pro dokreslení snahy některých poslanců potrestat mého klienta i za cenu porušení zákona vyplývá z toho, že organizační výbor Poslanecké sněmovny nerozhodl o vyloučení některých členů MIV z disciplinárního řízení. Myslíte si, že takto se předem vyjadřující člověk může být objektivní a uznat po provedeném dokazování, že se mýlil?
Tohle je věc, která nemá obdoby. Jenomže, pane premiére, Bulharsko vyhošťovalo v březnu dva ruské diplomaty kvůli špionáži, Itálie vyhostila dva ruské diplomaty s podezřením ze špionáže a ruští diplomaté z Washingtonu byli vyhoštěni jako odpověď americké vlády na vměšování Ruska do prezidentských voleb a na kybernetické útoky proti vládním agenturám. To je něco úplně jiného než násilný teroristický čin, jehož obětí byla Česká republika, a tomu musí odpovídat naše reakce. Tak to prostě skončit nemůže, to není možné a přijatelné. Dámy a pánové, jsme suverénní země. Musíme chránit svoji bezpečnost, musíme chránit svoji svobodu, ale musíme chránit také svoje mezinárodní postavení a musíme chránit také svoji sebeúctu. To je důležité a podle toho se musíme chovat.
Děkuji za slovo. Vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, úvodem si dovolím jedno poděkování, poděkování všem těm, kteří se podíleli na vyšetřování tohoto činu, ať už jsou to bezpečnostní služby, BIS nebo NCOZ, kdokoliv další. V ten první okamžik v sobotu večer velmi roztřeseným hlasem pan premiér oznámil, co se stalo, a pan ministr vnitra, vicepremiér a dočasný ministr zahraničních věcí, oznámil vyhoštění 18 agentů a říkal, že se jedná opravdu o velmi razantní krok. Myslím si, že reakce vlády, a všichni se shodneme na tom, že ruská ambasáda dlouhodobě desítky let v České republice je naddimenzovaná, tak by měly pokračovat a mělo by se pokračovat právě tím, že budeme vyhošťovat další diplomaty, abychom se konečně dostali k rovnocenném zastoupení na ambasádách našich zemí. Jedině tak můžeme fungovat opravdu férově, spravedlivě. Je to velká příležitost právě k tomuto kroku přistoupit, pokud k němu nebyla doposud odvaha i na základě všech těch zásadních informací, které jsme měli už dříve, ať už od našich tajných služeb, či dalších, protože i naše partnerské země, naši spojenci už dlouhodobě vnímají ten narůstající ruský vliv, který v České republice můžeme pozorovat. Teď je ten správný okamžik k těmto krokům přistoupit a zcela razantně zeštíhlit ruskou ambasádu v České republice. Česká ambasáda v Moskvě už totiž razantně zeštíhlena byla a je de facto paralyzována. Nenechme si to líbit a pokračujme i my. Včera Rada ministrů zahraničních věcí Evropské unie už o této věci jednala. Pan ministr Hamáček tvrdí, že požádal dostatečně jasně o podporu, ale evidentně neuspěl. Došlo ke konkrétním krokům vyhoštění, a to i z České republiky, tehdy tří zaměstnanců nebo pracovníků ambasády, a přesně tohohle my máme docílit.
Proto jakékoli projevy své slabosti a ústupky si musíme odpustit, nesmíme si je dovolit a nesmí si je dovolit ani naši vrcholní představitelé. Je to ještě zřejmější po tvrdé odplatě ze strany Ruska, které fakticky paralyzovalo naše diplomatické zastoupení a konzulární činnost. Chtěla bych tady vznést jednoznačný požadavek, abychom i my redukovali počet zaměstnanců ruské ambasády na stejný počet, kolik činí nově naše zastoupení v Moskvě. Dnes jsem se účastnila jako členka a předsedkyně dvou výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu, v podobném duchu přijal usnesení výbor pro obranu i zahraniční výbor. Na to se musíme připravit a osekání počtu je ten nejlepší a nejefektivnější preventivní krok. Dámy a pánové, dovolte mi připomenout jednu věc, která není z tak dávné doby. Tyto informace tedy pan prezident dostal v nějaké nutné, omezené míře. Ale položím vám tady jednu otázku. Závěrem: Musíme začít systematicky a ve spolupráci s našimi partnery pracovat na tom, abychom i jako Česká republika byli stále více energeticky nezávislými a nebyli jakkoliv vydíratelní v této oblasti. Není to jenom o Dukovanech, ale je to i o dalších zdrojích a prvcích kritické infrastruktury. Chtěla bych také požádat vládu, aby se důrazněji obrátila na naše partnery a spojence. Jsem přesvědčená, že stejně jako my jsme v souvislosti s kauzou Skripal vyjádřili svou solidaritu činy, mělo by se jí nyní dostat nám. Žádám tedy vládu, aby v tomto ohledu byla aktivní. Nejde tu o to, že bychom chtěli vést válku, ale je třeba právě mírovými a diplomatickými prostředky ukázat Ruské federaci, že západní země nejsou ustrašené a že jakékoli provokace, diverzní aktivity a útoky do vzájemného dialogu nepatří.
Děkuji paní poslankyni Černochové. Nyní pan poslanec Vít Rakušan a potom jsem přihlášen já.
Děkuji vám, pane předsedající. Ty hlasy bezpečnostní komunity mluvily do prázdna. I slova pana vicepremiéra Havlíčka z tohoto víkendu, že účast Rosatomu je téměř vyloučená, mně přišly drobně komická. Po tomto víkendu je snad to slovíčko "téměř" zcela, ale zcela nadbytečné. Bezpečnostní komunita si zaslouží poděkování. V této chvíli, v této souvislosti, při myšlence na ztracené životy, na zničené rodinné životy, na obrovitánské materiální, finanční, psychické ztráty, které zaznamenali lidé v tomto regionu, hovořit o útok na zboží, tak v té chvíli se jedná o cynismus nebo absolutní nepochopení a nedocenění vážnosti celé situace, která se okolo nás odehrává. A ta situace je vážná, ta situace je bezprecedentně vážná. Na úrovni všech členských států Severoatlantické aliance.
Takže to je pro mě to nejpodstatnější. Potom tady byla řeč o tom, jak jsou všichni naši spojenci zajedno v tom, co děláme. Musím říct, že jsem se vrátil k tomu, co se odehrálo 15. a 16. dubna letošního roku v Paříži, a to bylo jednání ukrajinského prezidenta Zelenského s francouzským prezidentem Macronem a německou kancléřkou Angelou Mergelovou. Takže tato úvaha vlády mi připadá minimálně nevhodná.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat v našem jednání. Odvolání se poslance Lubomíra Volného bylo předsedovi Poslanecké sněmovny doručeno v předepsané lhůtě.
Já tady určitě nebudu překřikovat tlupu opičáků, kteří nejsou schopni se uklidnit ani v okamžiku, kdy jejich kolega... Je to vaší povinností, pane předsedající, zajistit mi klid. Takže já žádám své kolegy, které to nezajímá, aby si šli ven, a pokud tady chtějí zůstat, tak aby laskavě mlčeli a poslouchali. Žádám vás, pane předsedající, abyste mi zajistil klidné prostředí pro výkon funkce poslance.
Ano, pane poslanče, na to máte právo. Prosím, pokračujte.
Tady přede mnou se baví dva pánové, tam se baví dva pánové, v sále je, řekl bych, takových 80 až 90 decibelů.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pan poslanec Volný má právo přednést svoje odvolání. Děkuji vám. Pane poslanče, prosím.
No, nezajímám je, takže já bych vás požádal, pane předsedající, abyste vedl tady pana Okamuru a Fialu k pořádku. Já jsem se tady nepřišel vůbec hájit. Já jsem vám tady přišel vysvětlit, že vaši kolegové z mandátního a imunitního výboru opakovaně porušili zákon, byli na to upozorněni mojí advokátkou, která si pěkně podala dvě bývalé ministryně spravedlnosti, a jejíž argumentaci nebylo vyhověno, tak si trošičku zrekapitulujeme... Ve čtvrtek, nevím úplně přesně kdy, ten den si nepamatuji, tady došlo k incidentu, při kterém jsem byl napaden kolegy poslanci.
Žádejme po ruské straně, byť může se jednat o pokus marný, tak je nutný, je zcela nutný tento pokus, aby došlo k jednoznačnému odškodnění jak pozůstalých, tak těch, kteří mají materiální škody včetně českého státu. Na úrovni Evropské unie bychom také měli otevřít jednání o dalším zesilování sankcí vůči Ruské federaci, protože ty současné evidentně nepostačují. Rusko je schopno dalších agresivních kroků. Nejsme toho svědky jenom v České republice. Jsou toho svědci i jiní naši spojenci v rámci Evropské unie. Proto k těm sankcím přistupme zcela jednoznačně. Ale co dalšího tady ruští agenti páchají? Na to se teď určitě ptá nejeden český občan, protože si uvědomuje, že Vrbětice mohly být, respektive ty sklady mohly být, v blízkosti jeho domova. Mohlo se jednat o ohrožení jeho rodiny, jeho konkrétního života. Ukončení oslovování Rosatomu bezpečnostním dotazníkem a podobnými dalšími triky bychom snad už ani nemuseli jmenovat. Naše strana stejně jako celá řada dalších opozičních stran dlouhodobě naslouchá na rozdíl od představitelů vlády našim bezpečnostním složkám a nebere je na lehkou váhu, a proto jsme jednoznačně chtěli po vládě, aby došlo k vyloučení Rosatomu už dávno. Neberme na lehkou váhu ani dezinformační válku, kterou tady Rusko vede. Prostě nevnímejme to jako věc, která je bagatelní. A myslím si, že ty pokusy, které byly učiněny na Ministerstvu vnitra, byly zcela nedostatečné a mělo by se jasně, ale zcela rozhodně postupovat dál. Určitě se dá pochopit, že je potřeba připravit třeba přesun některých klíčových lidí z ambasády k nám zpět, ale aby to trvalo takhle dlouhou dobu, než je možné oznámit veřejnosti, co se tady dělo? To mně přijde naprosto, ale naprosto nutné jasně říci, a i od pana premiéra, jak je možné, že ve světle všech těch věcí, které znal, tu cestu v uvozovkách nezatrhl už v samém počátku, mnohem dřív, a ne až poté, co z toho byla docela velká mediální mela.
Má někdo výhradu? Nyní kolega Bartošek, připraví se pan místopředseda vlády Hamáček.
Jakékoli výmluvy, že případný výbuch se měl odehrát na území jiného státu, to jsou liché argumenty. Bezpečnost nás všech, našich rodin, našich dětí a také našich seniorů, celé země je naprosto klíčová věc. Není stranická, nikomu nepatří. Znáte mě, že já, co se týká kritiky, tak vůči vládě vystupuji dost často kriticky. V tomto případě bych chtěl vládu za některé její kroky současně i pochválit. Skončily urážky na její adresu. A najednou po tom výbuchu a po smrti dvou lidí v České republice jsme všichni zpozorněli. Výroční zpráva BIS už najednou není jenom kus papíru, který se přečte a položí někam do kouta. Najednou to varování dostalo jasný rozměr a obrys v miliardové škodě a ve smrti dvou občanů České republiky. Vím, že to nebyla úplně svobodná volba pro pana ministra průmyslu a obchodu, ale nakonec přece jenom tento apel na bezpečnost České republiky vyústil v to, že Rusko bylo vyřazeno z dostavby Jaderné elektrárny Dukovany. Pane ministře, jsem za to rád a pevně věřím, že toto stanovisko bude platit nejenom před volbami, ale současně i po podzimních volbách a budeme pokračovat v tomto směru, protože podzimními volbami se riziko Ruské federace nemění. Podzimní volby na tom nic nemění. A je důležité, aby toto stanovisko bylo trvalé a aby tendr na dostavbu Dukovan byl vypsán bez jakékoli účasti Ruské federace včetně subdodávek. Odpověď na to, co se stalo ze strany Ruské federace, musí být na straně těch lidí jasná a srozumitelná. Děkuji vám, kolegyně a kolegové, za to, že jsme společně jednali věcně, že nám šlo o bezpečnost naší země a absolutní většinou jsme byli schopni přijmout usnesení, které skutečně podporuje naši zem. Vytvořil jsem a připravil jsem s kolegy v rámci koalice SPOLU, to znamená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, průnikové usnesení a doplnil jsem ho, rozdal jsem vám ho, takže jste měli možnost se s ním seznámit. Návrh usnesení je předvídatelný, žádným způsobem nepřekvapuje, a ti, co jste byli na výboru pro obranu a bezpečnost, jste se měli možnost s tím textem seznámit. Nyní přečtu usnesení, ke kterému se následně v podrobné rozpravě přihlásím: K otázce vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací v souvislosti s útoky ve Vrběticích a v souvislosti s rozhodnutím vlády vyhostit 18 diplomatů Ruské federace Poslanecká sněmovna Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby Jedná se o jasný signál toho, že Česká republika bude aktivně postupovat proti nepřátelským snahám o destabilizaci či podkopávání demokratických hodnot, na kterých naše republika stojí.
Poslanec magistr Petr Gazdík: Předsedající je v jednacím řádu posvátný. Navrhovat budu nejpřísnější potrestání, řekl poslanec, který je zároveň místopředsedou výboru. - Mluvíte o nejpřísnějším potrestání. Zasedne kvůli tomuto incidentu výbor? - Určitě ano. Já osobně po diskuzi s kolegy budu navrhovat nejpřísnější potrestání, které jednací řád umožňuje. - Tím myslíte konkrétně co? Konkrétně je to zásadní srážka z platu. Nejvyšší možnou sankci chce výboru navrhnout jeho místopředseda Petr Gazdík. Poslanec Jan Jakob: Chování poslance Volného je nehorázné. V úterý zasedne mandátový a imunitní výbor, jehož jsem členem. V tomto smyslu lze považovat vniknutí pana poslance Volného do prostoru předsedajícího a jeho fyzické napadení jako útok na samotnou parlamentní demokracii. Předsedající schůze má mimořádné postavení. Jeho prostřednictvím se poslanci navzájem oslovují, on řídí schůzi a ve chvíli, kdy sedí za pultíkem, tak je jistým nezávislým arbitrem. V tomto smyslu lze považovat vniknutí pana poslance Volného do prostoru předsedajícího a jeho fyzické napadení jako útok na samotnou parlamentní demokracii. Je to bezprecedentní případ a měl by následovat odpovídající trest, zdůraznil Jakob s tím, že by se Volný jako slušný člověk měl vzdát svého poslaneckého mandátu. Ale on se místo toho svým hloupým činem vychloubá před novináři. To je podle Jakoba nepřijatelné. Další z členů výboru Marek Výborný, KDU-ČSL, uvedl, že Volný by měl být postižen v maximálně možné míře. Stejný názor zastává další člen výboru Marek Výborný, KDU-ČSL. Podle něj Sněmovna nemůže přejít to, co se stalo, a musí využít nástroj, který k tomu má. Blbec je blbcem a blbcem zůstane, půjčil si poslanec slova písničky Řiditel autobusu skupiny The Tap Tap. Za sebe mohu sdělit, že budu žádat zítra finální rozhodnutí bez ohledu na účast či neúčast poslance. Prostor pro obhajobu dostal dnes a zítra. Právu obviněného vznést námitku podjatosti odpovídá povinnost oprávněné osoby se touto námitkou řádně vypořádat. Míra zločinu pachatele není kritériem pro omezení vyloučení zjevně podjatého. Myslíte si, že je správné znesvětit zákon v dobrém úmyslu? Kromě toho, že MIV dosud nerozhodl o druhém skutku, pro který bylo zahájeno s mým klientem disciplinární řízení, jsem přesvědčena, respektive se domýšlím, protože vlastně nevím, pro jaké konkrétní skutky bylo řízení zahájeno, co, kdy, kde, kdo, jak, čím a proč, že MIV rozhodl o jiném skutku, než jaký byl vymezený. V napadeném usnesení je ale vymezen skutek jinak. V daných popisech skutků spatřuji rozdílné skutky, kdy není možné bez změny předmětu řízení, zejména co do znaku jednání, tento skutek modifikovat. a) Úmluvy.
Kdo je pro návrh grémia? Teď budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Faltýnka, který navrhuje zařadit bod 339, tisk 966, z pera Ministerstva průmyslu a obchodu, o nízkouhlíkové energetice, pracovně Dukovany, za bod 343 v rámci bloku třetích čtení.